Jenom se netýká vlastně toho období, které tady posuzujeme, ale pokud s tím Poslanecká sněmovna vysloví souhlas, budu jenom rád. Já vám rozumím, pane zpravodaji.
Takže jak jsem tady již uvedl, došlo k situaci, že Senát má odlišný názor. Došlo k tomu, že Senát podmiňoval jakékoli změny svého jednacího řádu tím, že bude předložena novela Ústavy České republiky, která prodlouží dobu pro projednávání návrhů zákonů Senátem na 60 dnů. Nepodařilo se bohužel, jak to tak vypadá, dosáhnout shody. Byl předložen pozměňovací návrh, který je načten v systému, který navrhuje vypuštění těch částí, které určují režim zákona podle článku 40 Ústavy. Na současnou situaci nahlížím tak, že pokud bude přijat tento změnový zákon, nebo ne, tak se bude aktivovat zákon o Sbírce zákonů. Takže já bych doporučil, abychom postupovali tak, že pokud se nepodaří dosáhnout dohody se Senátem, tak aby byla předložena ta rychlá novela, která zajistí změny i v jednacím řádu Senátu a zajistí určitou konzistenci, protože tak či onak se bude aktivovat ten zákon o Sbírce zákonů. Ale domnívám se, že to je návrh přínosný. Ostatně vyplývá i z diskuse, kterou jsme měli v Otázkách Václava Moravce s panem předsedou Faltýnkem a s panem místopředsedou Kupkou. Takže i tato věc se podařila vyřešit. A myslím si, že by Poslanecká sněmovna tento návrh měla také vážně zvážit.
Myslím, že můj předřečník byl docela vyčerpávající a popsal celou situaci. Nepřijal k němu žádné pozměňovací návrhy a myslím si, že tam ani žádné pozměňovací návrhy nebyly načteny, protože to projednával už docela dávno.
První přihlášený do obecné rozpravy je pan poslanec Marek Benda. Paní poslankyně Oborná se omlouvá mezi 15. a 18. hodinou.
Probíhá tady čtení normy, která zejména pro nás bude naprosto zásadní, a vidím, že zájem Sněmovny je téměř nulový. Víte dobře, že už v minulosti tady bylo diskutováno, zda má být součástí zákona nějaká tabulka toho, co se vlastně po subjektech práva požaduje. Proběhla velmi rozsáhlá debata tehdy na to téma. Postavili se proti zejména ústavní právníci, kteří říkali: Nemůžeme jít cestou, kde budeme mít text zákona a vedle toho závaznou tabulku. Co by mělo přednost? Jakým způsobem by se řešily takové problémy? Umírněnější variantou, protože v elektronické Sbírce zákonů se předpokládá, že i důvodové zprávy budou obsaženy.
Děkuji. Paní poslankyně má zájem.
Děkuji.
Vyjednávání státního rozpočtu není u konce. Naopak, zahájili jsme, řekněme, tu velmi intenzivní fázi.
Děkuji. Další v pořadí je paní poslankyně Olga Richterová s interpelací na paní ministryni Janu Maláčovou.
Dobrý den, vážené paní ministryně, vážení páni ministři, kolegyně, kolegové. Já mám interpelaci na téma, které považuji za velmi důležité. A konkrétně mě motivuje i nedávný případ, kdy se mě ptali lidé z komunity dlouhodobých pěstounů, jak to, že dva malí sourozenci po pobytu u přechodné pěstounky skončili v dětském domově, a přitom se ví, že jsou nějací dlouhodobí pěstouni volní. A mě by zajímaly tři věci. Jestli OSPODy vždy mají prověřovat i pěstouny a jejich možnost v jiných krajích. Jestli ministerstvo zvažuje vznik registru volných pěstounů, protože takovýhle registr přechodných pěstounů spravuje Olomoucký kraj. Ale pro ty dlouhodobé, pokud vím, takový seznam nemáme. A pokud ministerstvo nezvažuje, tak by mě zajímalo proč. Já bych k tomu jenom dala poznámku, že jsme dostali jako členové výboru pro sociální politiku odpověď, že ve vztahu k dlouhodobým pěstounům ve správním řízení dnes nejsou stanoveny lhůty. Děkuji.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Do doby, než dojde k jeho realizaci, než dojde k realizaci tohoto informačního systému, a bavíme se tady o časovém rámci tří až pět let, lze vytvořit alespoň jednoduchou centrální databázi na úrovni Ministerstva práce a sociálních věcí. K mezikrajovému zprostředkování náhradní rodinné péče tedy běžně dochází. Ale samozřejmě to zavedení centrální evidence celý proces zjednoduší a hlavně posílí zájem dítěte.
Jsem ráda, že se o tom na ministerstvu aspoň mluví. Vždyť skutečně jde o 14 krajů, o údaje od nich. A ještě jednou říkám, že jsem ráda, že o tom jako ministerstvo alespoň víte. Nicméně tady prostě běží čas a každý příběh, který skončí takhle smutně jako zbytečným umístěním do ústavní péče, mi přijde, že je zbytečný.
Ministerstvo práce a sociálních věcí je po té systemizaci z prosince 2017 konečně stabilizováno.
Tak děkuji.
Česká republika by měla být lídrem v umělé inteligenci a v inovacích. To se mi opravdu líbí. Myslím si, že gros našeho podnikání tvoří malé a střední firmy. A já bych se tedy chtěl zeptat, jak vlastně ten stávající stav budete řešit v souvislosti s tím vysokým cílem, který jste si nastavil.
Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, děkuji za dotaz. Musíme prostě mít ambice, protože Česká republika na to beze sporu má.
Vážení kolegové, vážená paní ministryně, já už jsem to nakousl na plénu Poslanecké sněmovny a chtěl bych navázat. Jde mi o způsob, jakým se kontroluje fungování EET dneska.
Děkuji a poprosím o odpověď.
Děkuji za slovo, pane předsedající. To se stává. Prostě to je jeho povinnost. To, že zákazník sám má o účtenku zájem, je tedy naprosto irelevantní. To prostě nehraje roli. Takže z prosté gramatické analýzy toho textu ustanovení jasně plyne, že účtenka musí být v okamžiku řádného vystavení kumulativně naplňovat dva znaky: Takže já samozřejmě nemohu potvrdit nějakou provokaci, jak tady říkáte, ale v podstatě já ji nepředpokládám. Takže pokud ona nebyla vystavena, ale platba byla do systému zaevidována, tak by kontrolor měl upozornit na to, že jeho povinností je vystavit účtenku bez ohledu na vůli zákazníka. Takže je to otázka nějaké taktiky při kontrole. Pokud ta účtenka by vydána nebyla, přesto bylo zaevidováno, tak nedojde k sankci jako takové. Pokud by tomu bylo naopak, tak samozřejmě sankce uložena bude.
Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Prosím, máte slovo.
To znamená, že máme minimálně 316 případů, kdy někdo řádně zaevidoval tu platbu, což je smysl toho zákona, a dostal pokutu za to, že nevydal účtenku. Já chápu, že gramaticky máte pravdu, ale přece jde o smysl toho zákona, kterým je zamezit neplacení daní a ne šikanování nějakých lidí za to, že když jim někdo řekl, že nechce účtenku, tak mu ji nedali.
Děkuji, pane poslanče. Prostě pokud ty případy takto máte, mohu ta čísla ověřit. Takže jestli se tyto případy staly, já klidně, pane poslanče, na váš mail vám to nechám zpracovat, tak jsem přesvědčena o tom bytostně, že to nebylo za první porušení.
Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Martin Baxa s interpelací na pana ministra Antonína Staňka.
Já si svoji interpelaci dovolím zaměřit na téma rozpočtu Ministerstva kultury. Jsem neúčastí pana ministra překvapen. Dnes se tady vyskytoval, ale nevím, asi se bojí odpovídat na otázky, které se týkají jeho resortu. Mimochodem, sám říká: úkoly nepočkají, až se politici dohodnou, je třeba pracovat.
Vážené dámy a pánové, vážené paní poslankyně a poslanci, zahajuji odpolední blok jednání Poslanecké sněmovny. Na programu jsou ústní interpelace na předsedu vlády České republiky Andreje Babiše a ostatní členy vlády. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. Nyní tedy přistoupíme k ústním interpelacím na předsedu vlády Andreje Babiše. Slovo má předseda vlády Andrej Babiš. Pane premiére, vašich pět minut.
Já mám tady ten slavný graf . A já vždy zdůrazňuji, že důležitý je výsledek. Co je strašně důležité, je, že Česká republika neustále snižuje státní dluh. Co se týká kapitálových výdajů, tak to jsou investice, ty de facto také navyšujeme, a to společně s penězi z evropských fondů.
Prosím.
To jsou důchody, investice... máme tam ten rodičák - rodičovský příspěvek. Plníme závazky v rámci NATO. To znamená, tady se můžete podívat na platy, jak to bylo za naší pravice - de facto téměř žádný nárůst. Zkrátka držíme to, co jsme řekli.
Takže pan ministr Antonín Staněk se omlouvá od 14.30 do 15 hodin z pracovních důvodů. Dále pan poslanec Julius Špičák se omlouvá mezi 14.30 a 18 hodin z pracovních důvodů.
Ale co je nejenom překvapivé, ale mnohem horší, je to, že hovoří o restriktivní vládní politice. V té tiskové zprávě se přímo uvádí: Ministerstvo nyní čekají důležité kroky. Vzhledem k restriktivním hospodářským opatřením, které od všech resortů vyžaduje Ministerstvo financí, bude třeba v nejbližší době přijmout uvnitř resortu odpovídající ekonomická opatření. Ministerstvo půjde příkladem a bude snižovat počet zaměstnanců, mezi jinými bude zrušeno i jedno místo politického náměstka.
Děkuji.
Mě zajímají skutečné kroky, protože ty poměry neodpovídají v tuto chvíli na to zásadní, na ty zdroje. Děkuji.
Vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolím si na úvod navrhnout, že za oblast zdravotnictví na to nebudu reagovat, to bych přenechala svému vzácnému kolegovi panu ministru zdravotnictví. Ministerstvo práce a sociálních věcí. Dvě největší výzvy, kterým budeme v příštích desetiletích čelit, jsou stárnutí populace. Já ráda opakuji ta čísla - dnes máme 18 % osob starších 65 let, v roce 2030 to bude 25 % a v roce 2050 třetina obyvatel. Obrovská výzva pro společnost. A samozřejmě organizačně. Otázka je, jak to řešit.
Děkuji.
Ale ve volebním programu jako první bod máte právě důchodovou reformu.
Prosím.
Ale myslím si, že zásadní přerozděl daňového systému bude úkolem pro ty vlády příští k té ufinancovatelnosti. Máme řešení pro nižší penze žen, máme řešení, nebo v tuto chvíli pracujeme na řešení udržitelnosti a efektivitě třetího pilíře. Víte, že jsme se shodli, že výnosy lidí, kteří si spoří každý měsíc na svou penzi, které nepokrývají ani inflaci, asi nejsou udržitelné. Máme také shodu v rámci důchodové komise, tuším, že jste tam minule nebyla prostřednictvím pana předsedajícího, na tom, že třetí pilíř musí být propojen s problematikou dřívějšího odchodu fyzicky náročných profesí do penze. To už je poměrně zásadní přelomový krok.
Je tam oblast inovací. Je tam oblast rozvoje venkova a regionů, nesmírně důležitá část. Je tam otázka digitalizace, která se týká i vztahu občana a státu, a tak dále. Za další sjednocení dat účinnosti - vše pouze ve dvou dnech. Realizujeme novou exportní politiku. Realizujeme velké množství misí. Připravujeme sjednocení agentur ve světě tak, aby ten servis byl daleko komfortnější. Stejným způsobem se snažíme podpořit investiční politiku - ale pozor, už nikoli pro každého. Rozjeli jsme program Trend, který zpracovává Technologická agentura pod gescí Ministerstva průmyslu a obchodu.
Já jsem netvrdil, že to není problém dlouhodobějšího charakteru.
Někdo říká "nezvyšujme daně". My dneska tvrdíme, že daně by se rozhodně zvyšovat neměly. Podařilo se zatím po dobu této vlády toto zvládnout. Daně se nezvyšují. Věřím, že nepřijde žádná sektorová daň. Ten pákový efekt je zajímavý v tom, že pokud se tam dá - řeknu příklad - 5 miliard korun, tak vlastně se z toho dá vytáhnout až 25 miliard korun na budoucí investice. Spíš si vynegociováváme všechny ty myšlenky a počítáme prostě to, do jaké míry by třeba tento zdroj peněz, takzvaný fond fondů, mohl prostě saturovat docela zajímavé projekty.
Chtěl bych se proto na základě informací, které mám k dispozici, zeptat, jakým způsobem probíhá správní řízení o odnětí licence a hlavně jakým způsobem probíhá odvolání proti rozhodnutí správního úřadu na vašem ministerstvu. Abych to vysvětlil. Provozovatel měl zapnutý taxametr, vystavil účtenku, cena nebyla přehnaná, pouze pozapomněl dopsat údaj Z a DO. Nebyl tedy poškozen ani cestující, ani stát krácen na daních. Jak přísně se tedy posuzuje správní delikt? Jaký je váš názor na to, že za takový drobný přestupek byla provozovateli na krajském úřadě odňata licence a bylo mu znemožněno se téměř na tři roky živit? Pokud chceme budovat důvěru v právní stát, takovéto věci by se podle mého názoru dít neměly. Děkuji za odpověď.
Děkuji a slovo má předseda vlády Andrej Babiš.
Ano, já říkám, je to málo a je potřeba víc, ale taky je potřeba vědět, kam to jde. My všichni dostáváme daně - kraje, obce, města, stát. Nejdřív jsme našli ty peníze na silnice druhých a třetích tříd, to taky nebyl standard, předtím od roku 2015 do tohoto roku je to asi 20 miliard. Z neznámých důvodů ten požadavek je 2 miliardy.
Máte zájem. Máte slovo, vaše minuta.
Vy jste mistr v tom neodpovědět na dotaz, který byl položen. Vláda to neprojednala. Takže myslím, že vám nemusím vysvětlovat, že jsou to dvě spojité nádoby a že v případě, kdy vláda rozhodne - a je to tak správně a my jsme taky nikdy nezpochybňovali to, že rostou náklady, které ze státního rozpočtu směřují do těch sociálních služeb. Ale v situaci, kdy vláda v prosinci rozhodne o navýšení, tak musí také rozhodnout o navýšení toho rozpočtu.
Pane premiére, dvě minuty máte na reakci.
A tady jsme byli společně kdysi dávno.
Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, v souvislosti s vaším údajným střetem zájmů, jak konstatovala právní služba a auditoři Evropské komise, vidím jeden zásadní rozpor. Opakovaně, dlouhodobě odmítáte, že byste kdy byl ve střetu zájmů. To jste opakoval také ve svém úterním vystoupení zde v Poslanecké sněmovně. Následně jsme se dozvěděli, že takové usnesení vlastně ani není potřeba, ujišťovala nás o tom například paní ministryně Dostálová s odůvodněním, že platební a certifikační orgán spadající pod Ministerstvo financí pozastavil vyplácení dotací již dávno, konkrétně na podzim minulého roku. Právě zde vidím ten zásadní rozpor. Ačkoliv vy prohlašujete, že v žádném případě nejste ve střetu zájmů, české úřady, a to i ty, které jsou vedeny vaším hnutím, na to mají evidentně jiný názor. Takže na jedné straně zde mluvíte o pochybnosti a nedůvěryhodnosti auditů a zdůrazňujete, že nejste ve střetu zájmů, a na druhé straně tu české úřady pozastaví dotace. Jak si tento rozpor prosím vysvětlujete vy?
Platí to, co jsem řekl. Vy všichni tady jste přišli s lex Babiš. Protože jsem postupoval podle lex Babiš, který vy jste prosadili. Takže to je dobře, tady kolega, že vám našeptal. Tak já teď ukážu, vy jste tady udělali hysterii, že se budou vracet peníze kvůli Babišovi, Agrofertu. A víte, kolik tady ten člověk, co vám našeptal teďka... Ten tam seděl a minimálně 14 mld. připravil daňové poplatníky.
Už to znáte, teď vás poprosím, abyste se všichni, nebo já vás teď pro jistotu všechny odhlásím, poprosím vás, abyste se znovu přihlásili, a tím se odprezentovali na dnešní schůzi. Dále ještě přišly omluvy. Otevírám tedy bod Máme zde jednu interpelaci. Na pořadu 30. schůze bylo předloženo celkem sedm odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze. Přistoupíme k projednání. Předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslankyně Věry Kovářové ve věci usnesení Senátu k duplicitám kontrol. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše. Vzhledem k tomu, že pan premiér je omluven z dopoledního jednání, tak důvod pro přerušení stále trvá. Nemůžeme pokračovat v projednání, nemohu zahájit rozpravu.
A jaká je realita?
Jo, jo, no. Podívejte se, zase ten můj graf. Super ne? Tak koukejte, 45 tis. - 2021, jak jsme slíbili. Podívejte se, kolik jsme vzali učitelů. A podle údajů za první kvartál 2019 průměrný plat dosáhl 36 224 korun, konečné závěry o růstu průměrného platu učitelů lze vzhledem ke způsobu financování regionálního školství dělat až na konci roku.
Máte, takže máte jednu minutu.
Pane premiére, škoda, že jste v rámci těch grafů, které jste tady ukazoval, taky neukázal graf, který ukazuje růst průměrné mzdy v zemi a růst ekonomiky, která navzdory vašemu úsilí, které zahrnuje ekonomiku byrokracií navyšováním státních zaměstnanců, do vašeho rozpočtu přiváží spoustu peněz. Takže pane premiére, abychom ty grafy vždycky ukazovali tak, jak měly být. V rozpočtovém výhledu není nic, a když Sněmovna měla dát jistotu učitelům v březnu letošního roku na 130 % průměrné mzdy do roku 2020, tak to vaši poslanci a poslanci vládní koalice spěšně ohnutím jednacího řádu zrušili.
A za vás nebylo nic.
Děkuji.